Všechny vás odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami. Nejprve se tedy budeme zabývat návrhem na zamítnutí, který předložil pan poslanec Kasal.
Tak to není prosím vás pěkně, argument. Takže na závěr, měním názor a myslím si, že klidně tyto dva obory mohou být vedle sebe v symbióze.
Existuje LSP. V Pardubickém kraji existuje. Pardubický kraj to zařídil a praktici tam fungují. A ti, kteří mají nové vzdělání, tak nemůžou. Je to podle zákona.
Pan poslanec Svoboda.
Děkuji za slovo. Jsou doktoři dobří a jsou doktoři špatní. To je samozřejmě pravda. Jsou to lidé jako všichni jiní a mají své chyby a mají své limity. My řešíme problém, jak je budeme vzdělávat. To je něco úplně jiného. Já samozřejmě vím, že celá řada lékařů, kteří pracují v primární péči, byla vzdělána podle jiného systému. Dětští lékaři podobným způsobem. A z tohoto důvodu také ta pozice toho ambulantního pediatra se stává úplně jinou. Nechci mluvit o tom, jaké kdo má dlouhé zkušenosti s medicínou. Já skutečně vím, o čem mluvím. A snažím se najít to, co bude optimální. A vím, že v současné době samozřejmě jsou dobří a špatní lékaři, jsou dobře a špatně vzdělaní pediatři, jsou dobře a špatně vzdělaní praktičtí lékaři pro děti a dorost. Ale to nevyřešíme tím, že ten obor jako takový zrušíme. Oba dva víme, o čem mluvíme. Pojďme zkusit, když hovoříme o takových věcech, které jsou trošičku nadoborové - pan profesor Thomayer říkal, když přicházíte k pacientovi, odložte svůj názor jako klobouk na věšák a hledejte pravdu. Odloží to, jak to probíhá v Pardubickém kraji nebo jak to probíhá v Libereckém kraji. Ať se snaží dívat na to, jak by to mělo probíhat všude a jak to probíhat bude a jestli bude nebo nebude problém s LSPP. My musíme hledat řešení, které bude existovat. Já vím, o čem mluvím. A také vím, jak se ta medicína změnila. Pořád se vracet k něčemu historickému je špatně. Říkat, že jsme byli špatně vzděláváni, dobře vzděláváni, že to bylo lepší, horší... Pojďme si říct: hledáme lepší cestu. A já jsem přesvědčen, že lepší cesta je v tom, že budeme mít skutečně skupinu lékařů, která je primárně zaměřena na to, že se bude starat o ambulantního dětského pacienta.
Děkuji panu poslanci Svobodovi.
Já si pana kolegy, prostřednictvím pana předsedajícího, velmi vážím. My napravujeme to, kde je chyba. Žádný obor se neruší. Obor praktický lékař pro děti a dorost zůstává. Bavíme se pouze o vzdělávacím programu. Takže ať zase nezavádíme. Běžte se podívat, jak vypadají naše ordinace v pátek ve 12 hodin.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, jako členka zdravotního výboru jsem se příliš nepletla, když se probíral zákon o lékařích č. 95, když jsem si říkala, že ve zdravotním výboru máme spoustu zodpovědných lékařů. Ale velmi mě zarazila jedna věc. Myslím si, že bychom měli vyhovět žádosti právě dětských lékařů, a myslím si, že to nebude nic proti ničemu. My jsme nic nezredukovali v té novele zákona a myslím si, že by to mělo i těmto lékařům pomoci.
Děkuji.
Děkuji za slovo. První je procedurální. Pan předseda klubu ČSSD tady vetoval projednávání té devadesátky, ale ne jménem dvou klubů.
Pane předsedo Sklenáku, prosím, bylo to jménem dvou klubů?
Není to podstatné, říkám to včas, aby se to případně upravilo. Ale to není ten hlavní důvod, proč jsem se přihlásil. Vy si hrozně vážíte pana docenta Svobody, abyste řekl, že tady plete pojmy a dojmy. To jste řekl ve svém prvním vystoupení. Buďte tak hodný. Ty paušální útoky... Ta pýcha je neuvěřitelná. Místo aby sloužil, neumí to, a místo aby byl v ordinaci, tak je doma. Takže ono to není jenom odborná debata mezi lékaři. Našli jste si jedinou oběť. A není to jenom věc medicíny, abyste nám všem ostatním tady říkali, kdo z vás je déle doktor a kdo umí zajistit pohotovost ve svém kraji. V tom to vůbec není. A tak to prostě není.
Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Pavel Antonín, po něm pan poslanec David Kasal.
Čtyři roky se to teprve děje vážně a byl jsem rád, že se to konečně stalo.
Děkuji za slovo. Jestli to tak vyznělo, tak já jsem překvapen, jak jste reagoval. Já sloužím sedm služeb měsíčně, takže se průběžně setkávám s tím, jak to je. A to není o nějakém mém názoru.
Hovořili jsme tady také o tom, že to je otázka názoru rodičů. Ale co si myslíte? A teď mluvím já jako rodič, ne jako někdo, kdo má nejvyšší možné vzdělání a osm atestací.
Aby to nezapadlo. Já jsem nekritizoval, že máte jiný názor než kolega pan poslanec Svoboda. V žádném případě. A věřím, že to může být názor někoho jiného. Mně ovšem vadí - já jsem kritizoval to, jak jste řekl, že ti praktičtí lékaři jsou ve dvanáct doma a že jste řekl, že jsou mezi nimi špatní. Ale to najdeme v každé profesi. To prostě můžeme říct, že to je v každé profesi. Pořád mě neposlouchá. Protože ti lidé cítí křivdu, protože jsou jedinou obětí snahy vlády redukovat. Když tak se omlouvám, nejsem lékař. To je to vysvětlení proč. Nebyli jste schopni těmto lékařům vysvětlit, že to, co jste většinově odsouhlasili, je správně. Takže já nezpochybňuji - já jsem neříkal, že názor pana poslance Kasala na tento zákon je jeho osobní. Takže já navrhuji zkrácení lhůty pro projednání ve výborech na 30 dnů. To se vetovat nedá. Takové ty hrátky, jak spolu soupeříte, prostě to je jenom pro voliče.
Táži se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě končím obecnou rozpravu. Táži se pana navrhovatele a pana zpravodaje na závěrečná slova.
Já neznám mnoho témat, která by měla být pro nás významnější, a nedovedu si představit, že bych je skutečně odbýval tak povrchně a volným povídáním, jako to tady někdy zaznívá. A musí se s tím počítat a musí se hledat pro to řešení. Oni když vyjdou do ulice, tak je lidé zastavují a ptají se jich na to, co a jak a kde. Dneska je to jiné. Medicína musí mít jinou dimenzi, a proto také jsem přesvědčen o tom, že vychovávání lidí, kteří to primárně chtějí dělat, je zásadní. Gynekologie má svoji ambulantní složku a má svoji složku nemocniční, vzděláváme se stejně, a máme to tedy tak, že já vychovám toho lékaře a v okamžiku, kdy udělá atestaci, tak mi řekne, já bych si vzal dva dny v ambulanci. A po půl roce přijde a řekne: a já bych ty zbývající dny, co mám ve špitále, zrušil. A to je to, co bych chtěl, aby jediné bylo na stole. Všechny ostatní argumenty, co, kdo, jak, kde, to není podstatné.
Zaznělo tady, že se jedná o obor. A znovu opakuji, že se jedná o vzdělávání, a to tady bylo sjednoceno. Je to správně? Je to správná cesta, jak máme pečovat o naše pacienty? Je to správně i z odborného hlediska? Kdo tu LSPP bude sloužit? Budou ji sloužit nemocniční lékaři? Musím se lehce usmívat nad tím, že se starají o děti ve zdraví. Proto navrhuji zamítnout tento návrh v prvním čtení.
Eviduji váš návrh na zamítnutí.
Ten základní obor pediatrie je poměrně široký, ale dá se zvládnout. Můj názor je, že jsem trošku v rozporu s panem docentem Svobodou, kolegou, kterého si nesmírně vážím, ale on si trošku odporoval. Jsem o tom přesvědčen a souhlasím plně se svým předřečníkem panem kolegou Kasalem.
Děkuji panu poslanci. Pan poslanec Jiří Štětina a jeho řádná přihláška.
Dobré poledne. A já tento názor měním a říkám to naprosto veřejně. Žádná LSPP dneska již neexistuje. Ta byla zrušena. To dělají nemocnice. Umožněme těmto kolegům atestovat a neříkejme, že jak ten pediatr v nemocnici nebo pediatr v terénu něčemu nerozumí.
Přihlášeno je 129 poslankyň a poslanců, pro 115, proti žádný. I tento návrh byl přijat. Tím jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích, tak jak byly v proceduře navrženy. A nyní budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku. Přednesu tedy návrh usnesení. Takže vás odhlašuji. Nejsou, výborně. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Vítám vás, paní senátorko. Je omluven. Paní navrhovatelka má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Já děkuji paní senátorce. Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku.
Ano, je pravda, že jsme navrhli některé části původního senátního návrhu vypustit. Myslím, že to jsou věci, které jsou také na dohodě. Jsou případně i na tom, jak do budoucna začne fungovat elektronická Sbírka zákonů a elektronické podávání.
Proto přeruším jednání Poslanecké sněmovny na pět minut. Pardon, už je tady jeden. Vracím zpět své přerušení.
Samozřejmě pokud ho připojíme k tomuto organickému zákonu, tak je přehlasovat nemůžeme. Tolik snad jenom ve stručnosti k zdůvodnění toho, co budeme posléze hlasovat. Ale pokládal bych za korektní, pokud rozhodujeme o tak zásadním zákonu, který opravdu trvalo 25 let od přijetí Ústavy, než se dostal, a to už jsem ho tady mnohokrát, mnohokrát zažil předložený a nikdy se nenašla vůle v Poslanecké sněmovně jej schválit, než se dostal na projednávání a závěrečné schvalování. Tak bych chtěl, aby tato Sněmovna byla korektně informována, co je jeho obsahem.
Další přihlášenou, nevím, jestli s faktickou poznámkou, nebo řádně - s faktickou postačí - je paní poslankyně Helena Válková.
Děkuji, pane předsedající. Tím není řečeno, že by nemohl být lepší a podrobnější za prvé. A za druhé, ty změny, o kterých tady hovořil vaším prostřednictvím pan poslanec Benda, by byly velmi žádoucí. Myslím jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Nicméně se přimlouvám za to, abychom zvedli ruku právě proto, abychom udělali ten krok, který už měly udělat všechny ty desítky vlád před námi.
Jenom jedním okem se dívám na legislativu... Kdo je proti? Tento návrh byl přijat.
Stanovisko je doporučující.
Tento návrh byl přijat.
Dalším pozměňovacím návrhem je pozměňovací návrh pana poslance Hegera.
Tento návrh byl přijat. Tento návrh byl přijat. Stanovisko pana ministra? Tento návrh byl přijat. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Prosím.
Stanovisko garančního výboru je doporučující.
Kdo je proti? Tento návrh byl přijat.
Stanovisko garanční výboru je doporučující.
Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Kdo je proti? Tento návrh přijat nebyl.
Myslím si, že to byla jedna z nejlepších věcí, které jsme dnes a za poslední období udělali.
Je tomu tak.
Dámy a pánové, cílem předloženého návrhu je zvýšit sociální citlivost systému veřejného zdravotního pojištění, a to prostřednictvím snížení spoluúčasti pojištěnců patřících do sociálně zranitelných skupin obyvatelstva na doplatcích na léčivé přípravky částečně hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Poté co je pojištěnec dosáhne, uhradí mu zdravotní pojišťovna částku, o kterou byl limit na tyto doplatky překročen. V rámci druhého čtení byla načtena celá řada pozměňovacích návrhů a já bych se rád k některým z nich za Ministerstvo zdravotnictví vyjádřil. Já si myslím, že v této chvíli nebude moc dobré registr smluv znovu otevírat, protože tento zákon již příslušnou výjimku ze zveřejňování pro smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, které jsou uveřejňovány podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, obsahuje. Zákon o veřejném zdravotním pojištění rozlišuje na jedné straně smlouvy uzavírané mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli služeb a na straně druhé tzv. zvláštní smlouvy uzavírané mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli sociálních služeb. Oba typy smluv jsou ve smyslu zákona o registru smluv smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Dámy a pánové, děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane ministře. Pro záznam - s náhradní kartou hlasuje pan ministr životního prostředí Richard Brabec. Tak prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, pan ministr tady rozebral můj pozměňující návrh. Já bych vás velmi požádala o to, já budu i potom navrhovat změnu procedury, kterou jsem probrala jak s panem zpravodajem, tak i s legislativou i s pracovníky Ministerstva zdravotnictví, a ta změna se týká toho, že ten můj pozměňující návrh obsahuje dvě změny. Já vám za vaši podporu velmi děkuji.
Já vám děkuji, paní poslankyně. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Benda.
Myslím, že se tady dělá chyba ve výkladu jednacího řádu, že není připouštěno ve třetím čtení vystoupení zpravodaje před zahájením rozpravy. Pokládám to opravdu za omyl, netvrdím, že to nutně musí jít ze strany předsedajícího. Já si myslím, že je chybný ten výklad, naprosto jednoznačně chybný.
Já vám děkuji, pane kolego. Vy tady citujete obecnou úpravu, že vždy vystoupí zpravodaj. Nicméně pak máme speciální úpravu pro prvé, druhé a třetí čtení, a zatímco v prvém a druhém čtení je explicitně uvedeno, že vystupuje zpravodaj, ve třetím tomu tak není.